Takže izolačka měla primárně pomoci v izolaci. Takže výborně zafungovala.
Zažíváme tu poslední dny leccos. Ale to, že sem opravdu přestali chodit ministři, to, že má tady sterilizace řešit ministr životního prostředí, při vší úctě k tomu problému to je něco, co by tak být nemělo.
Zahájil jsem hlasování. Návrh nebyl přijat. Otevírám bod číslo Předložený návrh uvede za navrhovatele paní poslankyně Helena Válková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Ale samozřejmě to je na vůli Sněmovny. Ještě pro osvěžení: jiným způsobem než přijetím nového zákona to nelze, všechny nároky jsou promlčené, čili buď se přijme ten zákon, nebo se nepřijme a odškodnění nebude poskytnuto.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru jako výboru garančnímu.
Zákon se vztahuje na sterilizační zákroky prováděné na osobách, které nebyly samy oprávněny ke sterilizaci dát souhlas. Jde o osoby nezletilé, osoby zbavené způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena a osoby, které trpěly duševní nemocí a jimž byla v té době z lékařského pohledu provedena sterilizace. Sterilizace je však z povahy věci zákrok zabraňující oplodnění, nikoliv tedy neřeší ohrožení života či zdraví pacienta. Také napomáhá obětem při obraně proti zamítnuté žádosti o tuto finanční podporu ve správním soudnictví.
Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášena jako první paní poslankyně Jarošová, připraví se paní poslankyně Golasowská.
Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Otázka údajných nedobrovolných sterilizací a případných odškodnění žen, které jimi měly být postiženy, je otázkou velice citlivou. Tento zákon byl řešen na garančním petičním výboru, kde byl hostem doktor Jan Nový, člen České gynekologické a porodnické společnosti, který de facto potvrdil má slova, že ani v tehdejší době nebylo možné po porodu jen tak někoho sterilizovat. Sterilizace se podle něj nikdy neprováděla při klasickém porodu, jak to vyznívá od nátlakových neziskových organizací. Podle nich to vypadá, jako když se hromadně konaly sterilizace přímo na porodním stole jako na běžícím pásu. Tak to opravdu nechodilo, ani tenkrát to tak nechodilo. Tehdejší právní úprava již od počátku předepisovala jako základní podmínku pro provedení sterilizace souhlas dotčené osoby. Jedná se o směrnici Ministerstva zdravotnictví ČSR ze dne 17. prosince 1971, o provádění sterilizace, kterou navíc ještě schvalovala sterilizační komise. Důvody podle doktora k následné sterilizaci byly zdravotní. Pokud se sterilizace prováděla, měla přesné náležitosti a odůvodnění.
Děkuji, posuneme se tedy dál.
V současné době Českou republikou asi měsíc otřásají nové zprávy, nové zprávy v kauze o výbuchu tohoto muničního skladu. K tomu nemám oprávnění. Moje otázka zní: A abych tuto interpelaci urychlil, zadám i doplňkovou otázku.
Myslím, že jsme na půdě Takže já už nemám k tomu co říct. Ale ten případ je úplně jasný a my jsme reagovali, jak jsme reagovali. Myslím si, že jsme reagovali dobře.
Dobrý den ještě jednou. Pane premiére, vaše odpověď mě neuspokojila. My jsme tady dva dny seděli a dva dny poslouchali nic. Ale viníci, nebo potenciální viníci, tam je klid. Žádný mezinárodní zatykač, který by si zasloužili.
Prosím.
Pokud byl nebo bude nebo je vydán mezinárodní zatykač, tak samozřejmě já to nemůžu vědět, protože to je živá kauza a to ví samozřejmě státní zástupce a policie, která to vyšetřuje. Takže se omlouvám, ale nemohu sloužit.
Nyní bude pan poslanec Lipavský interpelovat pana premiéra ve věci vztahu s Ruskou federací.
Dnes víme, že se Jan Hamáček čím dál tím více zaplétá do svých lží. Vyřešíte otázku diplomatického pasu pana Nejedlého, který se pase na Hradě? Budete řešit do určité míry stále nejasný postoj vicepremiéra Havlíčka k Dukovanům?
Děkuji za dodržení času. Bylo několik otázek a prosím pana premiéra o odpověď.
Nevím, co byste si představoval dál. Naše diplomatické vztahy s Ruskem jsou v krizi, ta nebyla vyvolána námi. My jsme dostali solidaritu od spojenců.
V současné době trasuje denně s ohledem na zlepšující se epidemiologickou situaci průměrně cirka 200 hygieniků a 500 externích operátorů. Děkuji za pozornost.
A přistoupíme k další interpelaci, a to je interpelace paní poslankyně Věry Kovářové, rovněž na pana ministra zdravotnictví Petra Arenbergera.
Vážený pane ministře, jsem velmi ráda, že pečující osoby se už konečně začínají očkovat. Tyto dva potištěné papíry, na nichž se nachází vlastně jen razítko úřadu práce a unikátní kód, přitom podle vyjádření dotazovaných vedoucích poboček úřadu práce není možné zaslat elektronicky, například do datové schránky. Je samozřejmě, že pečující osoby se musí prokázat nějakým potvrzením o tom, že spadají do dané kategorie osob, které mají v současné chvíli nárok na očkování. Další právě očkované skupiny, jakými jsou například akademičtí pracovníci či pracovníci v sociálních službách, získají potvrzení a unikátní kód od svých zaměstnavatelů. Další očkované skupiny je obdrží od svých lékařů či pouze vyplní elektronickou žádost.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Na druhou stranu zřejmě od 1. května bude otevřena registrace už pro veškeré věkové skupiny, takže problém, který tady teď řešíme, se určitě vyřeší dříve než k plánovanému 15. červnu. O elektronické komunikaci se samozřejmě dá uvažovat a určitě ještě zkusíme ji do tohoto systému začlenit. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji. Ne, takže jdeme dál. Je to interpelace pana Lukáše Černohorského na pana ministra vnitra Jana Hamáčka.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Veřejně jste přiznal, že jste plánoval cestu do Moskvy ve snaze domluvit obchod s vakcínou Sputnik. Kdo organizoval vaši cestu a domlouval ji s ruskou stranou? S kým měli členové delegace v rámci obchodu s vakcínou Sputnik domluvena setkání? Děkuji vám za vaši konkrétní odpověď.
Děkuji vám za slovo. Vážená paní ministryně, před nedávnem byl zveřejněn audit Evropské komise, který konstatoval, že předseda vlády Andrej Babiš je ve střetu zájmů, že vlastně fakticky řídí své firmy, o kterých on tvrdí, že už je neřídí a že jsou jeho bývalé firmy. Teď hrozí to, že peníze, které byly vyplaceny z národních zdrojů, to znamená z kapes daňových poplatníků České republiky, firmám pana premiéra, tak nebudou zpětně proplaceny z evropského rozpočtu.
Na interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně. Další vystoupí pan poslanec Radek Koten s interpelací na pana ministra Karla Havlíčka.
Malým podnikatelům se dávají stále nové a nové podmínky, které musí plnit, dokonce tedy testy ke kadeřníkovi, testy na nehty, testy na kosmetiku a podobně. Ale ztrácí se mi úplně smysl těch opatření, protože my si tady tedy můžeme kupovat potraviny, můžeme si tady kupovat drogistické zboží. Obchody, které to mají namixováno, tam si můžete koupit všechno, ale co se týká oblečení, bot a ponožek a tak dále, to si tedy stále koupit nemůžeme. Vy tady slibujete, že už se to otevře od pondělka, mělo to být už od tohoto pondělka, nyní se to tedy o týden prodloužilo. Děkuji.
Víte, pane poslanče Kopřivo, skrze pana předsedajícího, nám trvalo bezmála tři roky, než jsme došli k nějakému konsenzu v rámci tohoto zákona, a to i mezi vaší stranou, částečně také mezi naším hnutím ANO.
Děkuji a ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě k tomuto tisku. Nikoho nevidím, rozpravu končím. Není tomu tak, takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací návrhy a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Ruší svoji přihlášku do podrobné rozpravy, vyslyšel tak zřejmě výzvy svého kolegy. Takže další je pan poslanec Adam Vojtěch do podrobné rozpravy, připraví se paní poslankyně Richterová.
Takže k tomuto pozměňovacímu návrhu se tedy hlásím a odkazuji ve zdůvodnění na obecnou rozpravu.
A co se týče té podpory třeba pana poslance Bendy, tak já ho třeba beru za slovo, co se týče toho, aby to opravdu mělo naději. A děkuji svému kolegovi za velice konstruktivní přístup. Je to jakési dotažení změn, které už tady probíhají opravdu těch 20 let, ale současně nebyla právě ta nezbytná motivace je skutečně finalizovat, protože prostě, to asi známe všichni, když věci nějakým způsobem fungují, tak je velice těžké je dotáhnout. Co se týče transformace těch zařízení, tak ty se také na řadě míst chystají. Poslední věc.
Já vám děkuji. Ptám se, zda ještě někdo chce vystoupit v podrobné rozpravě ve druhém čtení? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Informace místopředsedy vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka k situaci v ocelářském průmyslu Prosím, aby se slova ujal pan místopředseda vlády, jak bývá zvykem, když se jedná o takovéto informační body.
Takže trošku přeskočím univerzální představení toho, v jakém stavu je české ocelářství. To všechno napovídá tomu, že by nemusel být žádný problém, leč problém nastal, a to u mateřské společnosti Liberty Ostrava, konkrétně skupiny GFG, která dnes zahrnuje celou řadu ocelářských společností nejenom v Evropě, ale například i v Austrálii. Problém, který nastal, nastal u financující instituce této skupiny Greensill, která se dostala do vážných finančních problémů, je dneska v režimu ochrany před věřiteli. To se řeší na úrovni Velké Británie, kde je i mateřská společnost skupiny Liberty nebo Liberty Group GFG, a v dané chvíli se v jednotlivých zemích začínají řešit dopady tohoto stavu. Zkonstatovali jsme to, že výsledky Liberty Ostrava jsou poměrně slušné za poslední dobu. Za první čtvrtletí ještě nemáme auditované výsledky, nicméně vše nasvědčuje tomu, že budou nejlepší za posledních pět let.
Děkuji za slovo. Je to pozměňovací návrh pod číslem 7803 a odůvodněn je písemně.
Končím podrobnou rozpravu.
Poslední věc. Tu situaci považuji za alarmující, za ohrožení pracovních míst v Česku a také za ohrožení domácího průmyslu.
To mě zarazilo, a proto jsem reagoval vůči manažerům, ale i vůči odborářům docela jednoznačně, že pro zmenšení rizika by bylo vhodné, abychom ty zastavené akcie začali vyjednávat s insolvenčním správcem mateřské společnosti a s vlastníky tak, abychom je vykoupili. Potvrzuji to, co tady bylo řečeno, že výkony společnosti jsou pozitivní, že mají jak výrobní zařízení, tak materiál, tak lidi. Vycházím z toho, že při takové operaci, kterou stát udělal vůči akcionářům OKD, to přineslo České republice řekl bych okamžitý zisk, a navíc samozřejmě jsme zabránili tomu, aby společnost a hodnoty vytvářené v České republice byly vyváděny do zahraničí.
Jsme dohodnuti na tom, že naše kroky budeme průběžně koordinovat, že se budeme informovat o tom, co nastává v jednotlivých zemích, a toto platí. Takže závěr je takový, že Liberty Ostrava v dané chvíli s ohledem na své výsledky prosperuje poměrně dobře. Je třeba ještě říci, že úvěr, který čerpala tato společnost a který byl zaručen EGAPem ve výši 2 miliard korun, je v tuto chvíli kontrolován příslušnými orgány ve smyslu účelovosti čerpání tohoto úvěru, a zejména vynaložení prostředků z tohoto úvěru, protože úvěr byl poskytnut za jasných parametrů a záruka bude platit tehdy, pokud bude prokázáno, že účel tohoto čerpání je v souladu s úvěrovými podmínkami nebo s podmínkami záručního charakteru.
Souhlasí, máte slovo.
Děkuji. Jistě si vzpomenete na mimořádné schůze, které již zde k Liberty byly. To chci zdůraznit z jednoho prostého důvodu, protože nesmíme zapomínat, že tady neustále jednáme pod určitou kuratelou Evropské unie. Tento proces, který ještě není úplně dokončen, je pod dozorem Evropské unie a Evropská unie hlídá, jak je naloženo s těmito firmami, aby byla zachována hlavně zaměstnanost, produkce a aby tyto firmy nebyly pouze účelově přesouvány mezi firmami. Včera se v Ostravě sešlo 700 zaměstnanců Liberty Ostrava, je to přibližně jedna směna tohoto podniku, a sešlo se, aby protestovalo proti možným rizikům, které této společnosti hrozí. A pokud si uvědomíte, k čemu všemu ocel je potřeba, tak musím říci, že se nebojím o budoucnost ocelářského průmyslu, bojím se ale o budoucnost ocelářského průmyslu v Ostravě. Protože to, aby v Ostravě tento průmysl mohl být, potřebuje moderní hybridní elektrické pece. My jako poslankyně a poslanci jsme se pokusili v rámci liniového zákona urychlit, maximálně urychlit možnost výstavby, to se nám podařilo, čili ze strany státu a politiků jsme udělali maximum možného pro urychlení výstavby. Co vyvolalo tuto problematickou situaci, je krach firemní skupiny Greensill. Je to v rámci skupiny finanční subjekt, který sídlí ve Velké Británii a poskytuje firmě úvěry. Že tyto peníze nemůže momentálně využívat firma Liberty Ostrava, pan ministr již zmínil. Problémem ale je, že za tyto peníze se - pokud mám informace správné - platí úroky. Firma je nemá, ale samozřejmě úroky platit musí, protože takhle se zavázala.
Abych reagoval i fakticky, protože tady byla přednesena nejenom jedna urážka, ale celý ranec urážek, tak my máme v dlouhodobém programu referendum a je to samozřejmě dlouhodobý program, je to postupný proces, a nedá se všechny věci zavést ze dne na den, to je snad každému jasné. Proto máme také volební program, kde před každými volbami slibujeme to, co budeme prosazovat, a toho se držíme do puntíku, pane předsedo. Takže já bych si vyprošoval, abyste tady urážel ostatní politické strany, že jsme si na něčem postavili byznys, že lžeme, že máme protidemokratické směřování. to je prostě čistě demagogické vystupování, které nepatří na plénum Poslanecké sněmovny.
Tak kdo dál do rozpravy?
Ano, takže jste obelhali voliče a zradili jste program. Ale přece nemůžeme dělat kompromisy minimálně tím, že nedáte ani pozměňovací návrh v principiálních otázkách. Je to váš program, vy máte prostě vaše voliče. Ale takhle je to potřeba říct, na rovinu, protože tady přesně vidíte, kdy se nastaví to zrcadlo, protože já si pamatuji na vaši předvolební kampaň, i na svojí. I vaším tématem tam bylo, že jste hovořili o přímé demokracii, ale skutek utek. A ani ten váš pozměňovák, ani nějaká forma tady není. Takže znova říkám: V principiálních věcech přece nejde dělat kompromisy.
Děkuji. Nyní faktická poznámka... paní poslankyně, já vás eviduji, ale faktická poznámka má přednost. Děkuji. Máte slovo, pane předsedo.
A v případě, že by nebyly funkční, tak potom to dělá předseda, protože to někdo dělat musí. Takže proto to tam, pane kolego, je, aby celá ta struktura byla funkční.
Tak, to jsme si vysvětlili další krok a nyní se vracíme k diskuzi nad tiskem 965, a to vystoupením paní poslankyně Valachové. Prosím, máte slovo.
Samozřejmě se týká ústavy, to tady se nakonec týká všechno, takže můžeme mluvit klidně i o referendu, jak začal pan předseda Okamura. A určitě ráda podpořím - a myslím, že i ostatní kolegové napříč politickým spektrem - abychom se na příští schůzi zabývali referendem, posunuli ho stejně jako klouzavý mandát dál a tím budou veškeré debaty ukončeny, a budeme v tomto bodu diskutovat o tom, co se podařilo a nepodařilo.
Nikoho dalšího nevidím do rozpravy se hlásit. Ještě v rozpravě pan zpravodaj. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Chci vlastně celé Sněmovně položit tak trochu otázku, jestli... za jakých okolností chceme tento tisk pustit dál, protože se tady ocitáme v podobném problému, v jakém jsme byli už v minulosti kolem Nejvyššího kontrolního úřadu, a tady je to možná ještě typičtější. Samozřejmě, jedná se o návrh zákona, který téměř výlučně upravuje vztahy Poslanecké sněmovny a vlády. A pokud bychom chtěli odeslat oba dva tisky současně, dostáváme Senát do obtížné situace, protože na ústavu mají libovolný čas. Na změnu ústavy mají libovolný čas, tam prostě záleží na tom, kdy se k tomu dostanou. Čili bychom se mohli dostat do relativně obskurní situace, že nebudeme mít ústavní novelu, současně budeme mít například, že Senát vyjádří vůli se nezabývat.
Děkuji. Nyní pan kolega Černohorský. Myslím, že jste, pane zpravodaji, řekl přesně ten postup. Já ho sdílím, protože není asi možné to udělat jiným způsobem. Děkuji zástupkyni navrhovatelů a nyní požádám pana poslance Marka Bendu, aby přednesl zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče v roli zpravodaje. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.
Jsem vám za to, vážení kolegové, vděčný, a hlavně proto, že tento návrh považuji za první krok v cestě ke skutečné demokracii. V demokracii existuje moc zákonodárná, která určuje pravidla, podle kterých vládne moc výkonná, exekutivní, a nad oběma bdí moc kontrolní, kterou mají v rukou občané, občané, kteří podle ústavy, ale hlavně podle přirozeného lidského práva mají svrchovanou moc nad svojí zemí. V České republice zatím žádná demokracie nefunguje. V momentě, kdy tu je ustavena vládní koalice, je naopak vyšachován i parlament. To, že současná vláda poslanecké návrhy čas od času nechává projít, je dáno ne až tak její demokratickou vyspělostí, ale aktem zoufalství, protože jak tady všichni víme, poslední rok Sněmovna a její poslanci napravují a řeší problémy, které vláda a její ministři nezvládají nebo je rovnou hodili za hlavu. To, že tu máme rok protiústavně vyhlašovaná opatření, která zlikvidovala základní ústavní práva občanů, je pak dáno tím, že absolutně chybí moc kontrolní. Jak vidíme, nenaplňuje ji justice, která na jedné straně vždy konstatuje, že jednotlivé opatření je nezákonné a protiústavní, ale současně neumí zařídit nápravu. Naopak, rozsudky jsou stejně absurdní jako opatření vlády, protože sice konstatují nelegálnost, ale přichází vždy pozdě a řeší pouze konkrétní časově ohraničené nezákonné vyhlášení vlády, aniž by se k problému postavily čelem a udělaly konec ročnímu pošlapávání ústavy a nezákonností. Obětí téhle vládní diktatury jsou samozřejmě občané, a to na všech úrovních a ve všech rovinách. To vše proti vůli drtivé většiny občanů, skutečných majitelů této země. Doufám, že tady někdo vystoupí a bude mi oponovat a řekne mi, že lžu, že naopak tohle všechno si lidé přejí. Moc o to prosím, protože pak jediný soudce, který náš spor může rozsoudit, je občan a já a my v SPD říkáme: Dejme moc, která občanům podle ústavy patří, občanům. A věřte, že i pokud občané rozhodnou jinak, než bude můj názor, tak já už budu spokojený, protože naše práce je vykonávat vůli občanů a v takovém případě nemám problém se demokratickému rozhodnutí podřídit. To je ovšem něco, co samozřejmě zatím velkou část politiků děsí. Tady bych si dovolil citovat předsedu Ivana Bartoše, který v Televizi Nova na otázku ohledně zákona o referendu odpověděl, cituji: "Dali jsme tomu rozumný rámec. A teď mi dovolte citaci z programu Pirátů, který mají ještě dnes Piráti na svém webu. Cituji: "Systém rozdělení moci v republice i na evropské úrovni mezi staré struktury důsledně nahradíme demokracií. Demokracie vyžaduje přímou volbu a možnost odvolání vedoucích představitelů, zákonodárnou iniciativu, referenda a zapojení občanů do všech fází přípravy a schvalování legislativy." Dále cituji z programu Pirátů, cituji: "Závazná referenda na úrovni celého státu, krajů a obcí. Samozřejmě údajně, skutečné jednání Pirátů ve Sněmovně je ale úplně opačné. Piráti tady svým voličům něco slibují, ale ve skutečnosti lžou a prosazují pravý opak. Dámy a pánové, chápu, když strany bohatých elit, jako je třeba ODS a TOP 09, otevřeně odmítají referenda, protože to je vůle jejich sponzorů, které zastupují. V této Sněmovně je spousta slušných lidí, kteří se nejen považují za demokraty, ale také věřím, že těmito demokraty chtějí být.
V rozpravě s faktickou poznámkou pan poslanec Michálek. K faktické poznámce, pane poslanče?
Jde o
Smyslem této změny je prevence zneužívání zákona a tak dále. Právní postavení rodinných příslušníků, kteří na území dnes pobývají, se však nijak nezmění.